Jsou před krachem. V Moravskoslezském kraji je reálně ohrožena práce pro více než 10 tisíc pracovních míst v samotném OKD a dle odhadu odborářů pro dalších 20 tisíc lidí v navazujících odvětvích. Fakta.
Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí s přednostním právem. Je tomu tak.
Hezké odpoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové.
Prosím všechny diskutující, aby se přesunuli mimo jednací sál.
Znovu s odkazem na písemné odůvodnění se velmi přimlouvám za to, abyste zvážili senátní návrh, abyste ho podpořili, byť vím, že dohoda je jiná, přesto si dovolím upozornit na to, že o vině nebo nevině by měl vždy rozhodnout soud, nikoli zákonodárci.
Děkuji panu senátorovi. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Ivan Adamec, po něm řádně přihlášená paní poslankyně Válková.
Děkuji, pane předsedající. Já jenom abych si to ujasnil. Mohl byste se zeptat paní poslankyně Benešové, jakou parlamentní verzi měla na mysli?
Na jedné straně proč šetřit právnickou osobu, když u některých trestných činů i zvlášť závažných zločinů se může dopustit, na druhé straně dejme jí férovou možnost, ať nám prokáže, že udělala všechno právě v rámci svého specifického charakteru právnické osoby, aby k trestnému činu nedošlo, a pak ji nekriminalizujme. To je jedna linie. Pokud jde o ten pozměňovací návrh účast na sebevraždě, který by tam samozřejmě mohl být, já s panem senátorem Antlem souhlasím, nicméně právě v souladu s principem ekonomie trestní represe si myslím, že to není zas taková záležitost, kvůli které bychom se měli vzdát toho mnohem podstatnějšího, o čem jsem hovořila v první části svého vystoupení.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ludvík Hovorka.
Nicméně na mnoha místech jsou v minimálním počtu a nahrazují to soukromé jesle, kam pochopitelně nedávají své děti ti, kteří jsou sociálně slabší, protože na to nemají, protože to stojí až 20 tisíc.
Zatím poslední faktická poznámka pan předseda Stanjura.
Já si to prostě nemyslím. Pokud chceme pomoct samosprávě, tak se zkusme zaměřit na dvě jiné oblasti, které platí dneska. Stát nařídil, že poslední ročník mateřské školy je pro děti zdarma. To nařídil stát. A druhá zkušenost. Zkuste rekonstruovat starší malou mateřskou školu. Co se vám stane? Přijde hygiena a snížíte si kapacitu. Když tam nastoupí hygiena při rekonstrukci, tak vám prostě sníží kapacitu, protože už platí jiné normy, jiné počty. Takže když máte kvalitnější sociální zázemí pro děti, tak snižujete kapacitu. Bylo by to i docela levné, tolik by nás to nestálo. Jenom trošku tu hygienu nechat v jejích startovních pozicích. Ne aby se vždycky vyřádili na tom, jak budou řešit počet umyvadel v mateřské škole. A to jsou věci, které stát zařídit umí, a to je konkrétní pomoc samosprávě. Ne jim dávat další a další povinnosti.
To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Přivolám naše kolegy z předsálí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen. Děkuji paní ministryni. Než přistoupíme k projednávání návrhů zákonů vrácených Senátem, navrhuji, aby na žádost předsedy Senátu Sněmovna umožnila vystoupení senátorům Miroslavu Antlovi, Janu Hajdovi, Karlu Kratochvílemu, Zbyňku Linhartovi, Liboru Michálkovi a Petru Šilarovi v Poslanecké sněmovně. Pardon, ještě je tady hlasování.
Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, stává se mi to jednou až dvakrát za čtyři roky, ale hlasoval jsem ano a na sjetině mám zdržel se.
Ptám se tedy znovu a budeme hlasovat, kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů. Vítám mezi námi pány senátory, pana senátora Antla. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy.
Řada z vás o našich aktivitách na demonstracích říká, že podporujeme extremismus. Nejsme extremisté a extremismus nepodporujeme. Podporujete ho ale vy tím, že nerespektujete přání většiny národa dát mu právo rozhodovat o tom, o čem národ rozhodnout chce. A pokud někteří z vás říkají, že rozbíjíme Evropu, ani to není pravda. S Pegidou, Estonskou konzervativní stranou, s Ligou severu, s polským Kukiz’15 a dvacítkou dalších protiimigračních hnutí v celoevropském spolku Pevnost Evropa nechceme nic jiného než Evropskou unii vrátit před Lisabonskou smlouvu. Proto prosím, po půl roce dejte konečně prostor demokracii a umožněte projednat návrh Úsvitu o referendu, kde by občané mohli svobodně rozhodnout. Děkuji vám za pozornost.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jistě si všichni vzpomínáte na petici 250 tisíc občanů proti imigračním kvótám a za ochranu státních hranic. Šlo o jednu z největších petic v historii České republiky. Sobotkova vláda měla přesto tu drzost ji ignorovat. Chci proto na tuto schůzi zařadit nový bod, ve kterém vláda na volání občanů konečně odpoví. Navrhuji zařadit nový bod s názvem Informace vlády k ochraně českých hranic a bod navrhuji zařadit dnes po pevně zařazených bodech. Úsvit požaduje dlouhodobou ochranu hranic už od loňského léta. Na toto téma jsme pořádali již dva semináře, ze kterých vyplynulo několik velmi důležitých závěrů. V první řadě je to konstatování, že Česká republika v současné době nemá kapacity ani techniku na dlouhodobé zabezpečení státních hranic. Policie České republiky, která má ochranu primárně na starosti, provádí zvýšenou ochranu pouze na úkor plnění svých povinností ve vnitrozemí. Je pravda, že s ochranou hranic může policii pomoci armáda, ale pouze krátkodobě. Primárním úkolem armády totiž není chránit české hranice, to je primární úkol pro Policii České republiky. Armádu na ochranu hranic můžeme určitě nasadit v případě masivní imigrace, stejně jako to udělali v Maďarsku, Slovinsku nebo Rakousku. Dle odhadů, které jsme na našich seminářích slyšeli, je armáda schopna chránit hranice cirka půl roku. Neřešitelná situace, kdy dojde k souběhu krizových událostí. Vezměte si hypotetický scénář, kdy armáda nasazená na protiteroristická opatření, do toho jarní povodně a hranice pod náporem masivní migrace. Proto chceme v rámci tohoto bodu od vlády slyšet, jak bude koncepčně a dlouhodobě řešit ochranu státních hranic.
Ještě přečtu omluvy.
Pane předsedo, děkuji. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, ode mne dobré odpoledne a dlouze nezdržím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To je název bodu, který žádám zařadit na program Sněmovny po pevně zařazených bodech na zítra odpoledne a vlastně se tím připojuji k návrhu, který už tu byl navržen panem poslancem Stanjurou. Tak na co ještě čekáme? Ony si prostě brání americký ocelářský průmysl proti nekalé čínské konkurenci maximálním clem. Čeští oceláři, kde mohou, varují před nekalou čínskou konkurencí. Zřejmě zbytečně. V únoru dokonce krajská tripartita vyzvala vládu, aby problém v Bruselu řešila. Když jsem se snažila najít vyjádření pana premiéra k této závažné věci, vypadlo na mě z internetu pouze to, že podle pana premiéra by se více Čechů mělo učit čínsky. Vážení, vám práce pro lidi nepřijde důležitá, zvláště pro Moravskoslezský kraj? Jak se situace jeví, budeme moci Moravskoslezský kraj brzy přejmenovat na výrobnu nezaměstnaných. Děkuji za pozornost.
Prosím pana poslance Novotného a po něm ještě tedy pan poslanec Černoch.
Jsou to vždycky středy.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 47. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 47. schůze ve čtvrtek 12. května a pozvánka vám byla rozeslána v pátek 13. května. Navrhuji, abychom určili pana poslance Adolfa Beznosku a pana poslance Václava Klučku. Pokud tomu tak není, budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby ověřovateli této schůze byli pánové poslanci Beznoska a Klučka. Tento návrh byl přijat. A já tedy konstatuji, že jsme ověřovateli 47. schůze určili pány poslance Beznosku a Klučku. Zatím je přítomen. Kolegyně, kolegové, ale já prosím o klid. Prosím, abyste se usadili. Teď tady mám přednostní právo pana předsedy Kováčika. Pane předsedo, já se omlouvám, ale prosím o klid ve sněmovně.
Děkuji, pane předsedo. K tomu chci poznamenat, že již v roce 1998 tehdejší poslanec, člen klubu KSČM Jaroslav Gongol, starší z vás a ti, co jsou z Moravskoslezského kraje, znají bývalého kolegu Gongola jako významného činitele v hornictví, dlouholetého ředitele dolů. Tehdy byl tehdejším ministrem Dlouhým, tuším, označen za zlobivého poslance, za zlobivé dítě. Komunističtí poslanci a poslankyně opakovaně žádají -
Pokud chce někdo diskutovat, prosím mimo jednací sál. A platí to i pro předsedy dvou nejsilnějších klubů.
Kdo slyšet nechtěl, tak nebude poslouchat, i kdyby zde bylo ticho jako v kostele, jak se říká. Jde o to, že komunističtí poslanci a poslankyně nepřicházejí s tímto návrhem poprvé a nepřicházejí s tím jako s nějakým objevným řešením nebo objevnou situací jenom proto, že se momentálně i v Moravskoslezském kraji blíží volby. Můj poněkud delší úvod, než mívám ve zvyku, směřoval právě k tomu, že podpora pracovních míst, jejich udržení, podpora důstojného života je naším dlouhodobým a dlouholetým programem bez ohledu na volby. Vzpomeňme jen, nebo promítněme si jen situaci, která může vzniknout na severu Čech v souvislosti s neprolomením limitů.
Platnou výjimku pro budování veřejně prospěšných staveb v zastavěném území považují někteří senátoři za nedostatečnou a prosazují snížení odvodu pro budování blíže nespecifikovaných záměrů. Znovu se vracíme k termínu významně prospěšných staveb.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dámy a pánové, výbor pro životní prostředí nebyl garančním výborem, nicméně dovolte mi jenom ve stručnosti potvrdit slova mého předřečníka. Výbor pro životní prostředí přijal velmi podobný pozměňovací návrh, který byl potom základem finální sněmovní verze. Domníváme se, že sněmovní verze je velmi vyvážená a splňuje to podstatné, co předkladatelé návrhu zákona požadovali. To znamená především ulehčení výstavby rodinných domů, kde se výrazně snižuje odvod za vynětí ze zemědělského půdního fondu. Návrh Senátu je dle mého soudu příliš široký a obával bych se v případě přijetí senátní verze něčeho, co bych nazval potenciálním developerským eldorádem ve volné krajině pod zástěrkou veřejné prospěšnosti. Dovolím si vás proto požádat o schválení verze sněmovní.
Pan kolega František Adámek, jestli má zájem. Otevírám rozpravu. Tak potom faktická poznámka poslance Herberta Pavery, připraví se pan poslanec Bendl s řádnou přihláškou.
Hezký a příjemný podvečer, dámy a pánové. Daleko větším problém, který jsme tam schválili, je úleva pro výstavbu nějakých skladovacích hangárů a podobně. To si myslím, že vůbec tam nemělo být. Protože to bude mnohem víc pozemků, které vlastně ztratíme ze zemědělského půdního fondu, a tam si myslím, že jsme udělali drobnou chybu. Děkuji.
Nárok na umístění do mateřských škol pro děti již od dvou let, opět to zde již padlo několikrát. Kolik to stálo nákladů. Kolik administrativní povahy, nepředvídatelných rizik. Mnohé problémy se ještě teď řeší. Spádové obvody mateřských škol - opět to zde padlo. Další sporná novinka, která omezí samozřejmě rodičovskou svobodu zvolit pro dítě konkrétní školku. Kde není místo, tam dítě z nespádové obce nemůže taková škola zapsat. Většinou samozřejmě v Poslanecké sněmovně. Paní ministryně zde mluvila o tom, že komunikovala se Svazem měst a obcí. Za takových podmínek prosazovat tento zákon v tak důležité a citlivé oblasti, jako je školství, já považuji za skutečně nesprávné. Víte, ona rodiče starost dětí ani starosty v mnoha případech politická pozice konkrétního ministra nezajímá. Zajímá je však to, zda jim tato novela zákona usnadní život a vylepší situaci jejich dětí, anebo naopak stávající situaci ještě více zkomplikuje a způsobí zmatky. Protože s největší pravděpodobností nastane to druhé. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan předseda Sklenák a po něm pan předseda Stanjura.
Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Předpokládám, že do 19 hodin nebude problém je projednat.
Já vám děkuji. Registruji váš procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Eviduji žádost o odhlášení. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Stahuje ji, dobře.
Děkuji za slovo. Kolegové, kolegyně, paní ministryně, ono už opravdu mnohé bylo řečeno. Skoro by se dalo říct, že už není moc toho, co k tomu dodat. Pro rodiče možná příjemná představa, že už ve dvou letech budou moci odložit dítě do mateřské školky, aby zajistili své jiné životní potřeby. A zatím, i kdyby nám ministryně... Protože někteří rodiče, a bude to pro ně velmi nemilá zpráva, se totiž dozvědí, že obec, která zřizuje svoji mateřskou školu, dá přednostně prostor svému občanovi, rodině, která je s trvalým bydlištěm v dané obci.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh přijat nebyl. To znamená jako bod číslo 5, pokud se nepletu. Ano, děkuji. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh nebyl přijat. A třetí varianta je v úterý 31. 5. jako první bod. Tento návrh přijat nebyl. Je to zákon o referendu k imigračním kvótám EU. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Kádner si přeje nový bod, a to informace vlády k ochraně českých hranic. A přeje si jej dnes po pevně zařazených bodech. Tento návrh byl přijat. Tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? A 29. 6. jako první bod po bloku třetích čtení. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. To by znamenalo dnes jako třetí bod po vratce prezidentem republiky. Kdo je proti?
Budou nové volby. Přijde nová politická reprezentace na komunální úrovni. To je legitimní politické rozhodnutí zastupitelstva. A malé obce nejsou hloupé. Jediné, co nemají, nemají na to, aby měly úředníky. Nebo si to někde objedná, aby splnil zákonnou povinnost? Ale slibuje paní ministryně a socialistická vláda: když tak uděláme ještě jiný dotační titul. Ale vy milujete dotace. Kdo rozděluje peníze, má moc. A ty projekty jsou všechny stejné.
Děkuji panu předsedovi. Ještě pan poslanec Bendl.
To tady máte v tom zákoně napsané. Kdo to bude kontrolovat? Kolik na to máte lidí v rámci České republiky, že se tam nebudou dít takové věci? A jak to vlastně v praxi bude?
Děkuji.
Toto reaguje na situaci, kdy v podstatě někdo uvádí vadné údaje, které jsou ale klíčové pro to, jaká míra podpory mu má být přidělena. A byla bych velmi nerada, kdybychom zpochybňovali z hlediska veřejných prostředků, ať jsou kohokoli, že je nelegitimní sledovat pravdivost údajů, na základě kterých získává od státu, kraje nebo obce veřejné prostředky.
Prosím, pane poslanče.